Na mě jde strach z demokracie, kterou byste měli propagovat vy a zastupovat. Začínám zažívat obavu o svobodu slova a o demokracii. A to je ten problém, který je vedlejší v tom vašem vystupování. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
O tomhle ten návrh není. Je to o tom, že definujeme standardy bytů, které jsou tady v tom návrhu jasně vyjmenované. Ale teď si nejsem jista, jestli piráti tento návrh četli, protože kdyby ho četli, tak by to tady jasně viděli. Je to v pozměňovacím návrhu na straně 11, takže si to můžete najít. Jinak bych vám tady chtěla říct, že se jedná o to, aby se státní peníze daňových poplatníků nevyplácely do takovýchto bytů. A ještě pro vaši představu - v tomhle byly děti.
Tyto peníze jsou určeny pro výchovu, vzdělání, zabezpečení základních potřeb pro tyto děti.
Děkuji. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibovalo změny v systému sociálně-právní ochrany dětí už poměrně dlouho. S návrhem ale přišlo až rok před koncem volebního období, a to s návrhem, který ani systémovou změnu nepředstavuje, naopak otevřeně přiznává, že jeho účelem je především přilepšit pěstounům a zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Skoro by se zdálo, že v České republice funguje ochrana ohrožených dětí perfektně a do nastaveného systému není potřeba zasahovat. Že postačí jen tu a tam více motivovat pěstouny nebo přenastavit úřednické postupy spojené s umísťováním dětí do náhradní péče. Ale já si dovolím tvrdit, že ten systém, o kterém jsem před chvílí mluvil, nemáme, a od ministerstva jsem očekával mnohem širší zpětnou vazbu na změny nastavené v roce 2013 a jejich vyhodnocení. Čekal jsem, že tyto zkušenosti ministerstvo promítne do předkládaného zákona. A měl jsem za to, že budeme mít i tvrdá čísla o tom, kolik volných pěstounů ve kterém kraji máme a zda je jejich kapacita dostačující. Bohužel se tak nestalo a my dnes jednáme podle mého spíš na základě pocitů než skutečně tvrdých dat. Stalo se ale něco jiného. Vedle licitování o tom, komu se má přidat více a komu méně, napadalo k vládnímu návrhu obrovské množství pozměňovacích návrhů, aniž by bylo jasné, jaké budou jejich dopady do praxe, na životy konkrétních dětí a konkrétních ústavů. V reakcích, které pravděpodobně všichni v posledních týdnech dostáváme, je navíc patrné, že současný systém ochrany ohrožených dětí je rozkolísaný, chybí mu stabilita a představuje kolbiště, na kterém se střetává mnoho různých zájmů. V debatě nad případnými změnami pak bohužel převažují, jak už jsem řekl, emoce nad fakty. Naopak, za chvíli budeme čelit dlouhému a procedurálně složitému hlasování a zcela otevřeně hrozí, že z Poslanecké sněmovny nakonec vyjde zákon, jehož dopady neumíme dohlédnout. A to je poslední, co si přeji. Já dobře vím, že volání po uvážených systémových a provázaných změnách už zní v parlamentních debatách jako klišé. Jenže zrovna tady bychom na ně neměli rezignovat. Každý nahodilý zásah do systému a jeho dopady bychom měli poměřovat na lékárenských vahách, protože se dotknou těch nejzranitelnějších, dotknou se malých dětí, které nemají nikoho, kdo by se jich zastal. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, ta diskuse o tom, jestli je ústavní péče správná, či nikoliv, jestli máme rušit kojenecké ústavy, či nikoliv, ta tady probíhá mnoho let, skutečně dlouhou dobu. Na výboru pro sociální politiku se to téma objevuje periodicky v tomto i minulém volebním období, kdy jsem jeho členkou. Jsou takové i v České republice, nemusíme se dívat jenom do zahraničí, jak tady od některých předřečnic a předřečníků zaznívalo, že je to něco, co je nám tlačeno zvenčí. Pardubický kraj, Zlínský kraj, běžte se tam podívat na to, jak ten systém transformovali, jak dnes funguje a že opravdu nezpůsobuje újmu právě těm, o které jde, především totiž dětem. Naopak, je to ta cesta, kterou bychom měli prosazovat v celé zemi. A my dnes tu příležitost máme. Takže za mě je to věcí, kterou skutečně dlužíme těm dětem, kterých se to týká a kterou můžeme v jejich prospěch změnit. Nikdo neříká, že ti, kteří pracují v ústavech, se nesnaží svoji práci odvést s maximálním nasazením a podle nejlepšího svého svědomí a vůle. Jenom zkrátka z vývojové psychologie už dávno víme, že dítě v tom nejmenším věku potřebuje stabilní zázemí pečující osoby, se kterou má možnost navazovat vztah. Ale to sebelepší, hezčí a lépe fungující kojenecký ústav zkrátka z podstaty věci, ne z nedostatku vůle, zájmu, profesionality, neumí. Takhle dospělo to poznání v posledních desítkách let.
Nyní hlasování o K8499 paní poslankyně Gajdůškové, zakotvení nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro nezaopatřené děti svěřené do péče jiné osoby. Výbor doporučuje.
Hlasování číslo 51, hlasovalo 113 poslanců, pro 90, proti žádný.
Jedná se o zvýšení částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 60 000 za kalendářní rok.
Návrh nebyl přijat.
Výbor doporučuje.
Stanovisko ministra? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... Takže znovu prosím.
Já vás poprosím o klid v jednacím sále. Končím projednávání tohoto tisku.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 28. července na 114. schůzi Poslanecké sněmovny. Pardon, máte pravdu, bylo přerušeno vystoupení pana poslance Profanta, takže se omlouvám, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já připomenu, že jsem minule hovořil o tom, že tenhle tisk má ten problém, že prostě vede k tomu, že se budou odebírat byty invalidním důchodcům, samoživitelkám a podobným lidem, kteří si nemůžou prostě sjednat rozumně tržní nájemné v bytě podle ideálních představ.
Ano, já vám rozumím, poprosím o klid v jednacím sále, protože opravdu není tady slyšet, pokud tady není absolutní ticho.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zde krátce vystoupil za paní ministryni Maláčovou k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Po osmi letech Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá novelu, která by měla nastavit a hlavně znovu nastartovat náhradní rodinnou péči v České republice. Byla to nicméně cesta velmi trnitá. Je to více než rok, kdy vláda vyslala novelu do Poslanecké sněmovny. Již proto všichni netrpělivě čekají na to, kdy bude tento zákon schválen. Nebudu tedy zdržovat a dovolte mi pouze stručně okomentovat některé aspekty předkládané novely a pozměňovacích návrhů. Nejdříve k takzvaným zdvopům, tedy zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Každý rok musí MPSV vypisovat mimořádnou dotaci, protože státní příspěvek nepokryje zdvopům jejich náklady. To není systémové řešení. V novele je návrh na zvýšení státního příspěvku na 30 000 korun, ale to se již dnes ukazuje jako nedostatečné. Dále bych se chtěl vyjádřit k pěstounské péči. Od roku 2016 jsme svědky toho, že dochází ke stagnaci počtu žadatelů o pěstounskou péči. Stát se pěstounem je opravdu zásadní rozhodnutí, a měli bychom proto pěstounům zajistit co nejdůstojnější podmínky. V novele se ovšem navyšují odměny jen těm dlouhodobým pěstounům, kteří pečují o sourozence nebo děti s postižením. To nestačí. Z tohoto důvodu bych vás rád požádal o podporu poslaneckého návrhu poslance Juchelky, který navazuje odměnu pro přechodné i dlouhodobé pěstouny na minimální mzdu. Rovněž systémově tento poslanecký návrh odděluje příbuzenskou a profesionální pěstounskou péči. Nyní k omezení kojeneckých ústavů, tedy dětské domovy pro děti do tří let. Velká diskuze tady ve Sněmovně se vedla kolem zákazu umisťování těch nejmenších dětí do ústavů. Chci k tomu říci, že děti, které prošly v nejmladším věku ústavem, mají v dospělosti výrazně menší šance na šťastný a úspěšný život. Ústav rodinu prostě nikdy plně nenahradí. Pokud tato novela projde, dojde k omezení umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů ze sociálních důvodů. Nicméně během hlasování o pozměňovacích návrzích máte dnes možnost schválit výrazně ambicióznější změnu, o které už v Česku mluvíme několik let, a to zákaz umisťování těch nejmenších dětí do všech pobytových zařízení. To řeší předložený poslanecký pozměňovací návrh poslanců Richterové a Juchelky. Z pozměňovacích návrhů bych ještě požádal o podporu pozměňovacího návrhu poslankyně Karly Šlechtové, která navrhuje, aby děti mohly být svěřeny do pěstounské péče i dvěma osobám, které nejsou manžely. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a věřím, že se dnes konečně podaří tuto novelu schválit.
Děkuji, pane ministře. A s přednostním právem se přihlásil pan zastupující předseda klubu ODS Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Sejdeme se dole na klubu KDU-ČSL, který nám ho laskavě poskytne. Děkuji.
Jenom, pane předsedo, před závěrečným hlasováním odteď? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a budeme pokračovat v našem jednání. Právo vystoupit se závěrečným slovem má samozřejmě i pan poslanec Výborný, který byl zpravodajem ústavně-právního výboru, ale nežádá o závěrečné slovo. Ano, pan poslanec Černohorský s přednostním právem.
Ještě se řeší něco ohledně procedury.
Ano, rozumím. Vyhlašuji přestávku pro jednání poslaneckého klubu Pirátské strany v délce sedmi minut.
Jedná se o navýšení odměny pěstouna, její navázání na minimální mzdu, odstupňování výše odměny pro pěstouny na přechodnou dobu podle počtu svěřených dětí a jejich zdravotního stavu. Dále úprava nového příspěvku při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny.
Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 7, hlasovalo 114 poslanců, pro 81, proti žádný.
Stanovisko výboru doporučující.
Stanovisko ministra? Hlasování číslo 8, hlasovalo 114 poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Stanovisko výboru doporučující.
Hlasování číslo 9, hlasovalo 114 poslanců, pro 100, proti žádný. Prosím.
Doprovodná novelizace zákona o sociálních službách. Stanovisko výboru je doporučující. Výbor doporučuje. Jsou to změny související s návrhem na vypuštění úpravy smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o rozšíření nároku na náhradu nákladů ze státního rozpočtu i na kraje a hlavní město Praha. Výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Jedná se o zakotvení možností svěření dítěte do společné pěstounské péče jiným dvěma osobám, než jsou manželé. Stanovisko výboru doporučující.
Návrh nebyl přijat.
Výbor doporučuje. Jedná se o zakotvení věkové hranice šest let pro poskytování institucionální péče dítěti v zákoně o sociálních službách. Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Omlouvám se.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula pauza.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Jo. Tak já bych poprosil o klid v jednacím sále. Tak prosím.
Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesl stanovisko výboru.
A teď pointa je, že tam kvůli tomu, že je tam obsažena účinnost, tak ta účinnost samotná je vlastně v kolizi s hlasováním, které se bude hlasovat předtím s panem poslancem Juchelkou. S legislativou by to mělo být v pořádku.
Takže to je asi nová znělka.
Jako první bod hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení.
Hlasování číslo 5, přihlášeno 114 poslanců, pro 70, proti nikdo.
Stanovisko výboru je doporučující. Jedná se o změny v úpravě předběžných opatření soudů o úpravě poměrů dítěte v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Stanovisko výboru je doporučující. Upřesnění okruhu osob a orgánů, které mohou požádat o přijetí dítěte do péče ZDVOP na základě smlouvy. Stanovisko výboru - nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je negativní. Stanovisko výboru - výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Teď jenom se vrátím a lehce se zorientuji. Výbor nedoporučuje
Návrh nebyl přijat. Prosím.
Pan Bronislav prostě si ten byt nezajistí, jak jsem říkal minule. Pan domácí pana Bronislava mu rád bude udržovat ten byt za současných podmínek, ale prostě není rentabilní, aby dělal kompletní rekonstrukci, respektive pokud by majitel bytu udělal komplexní rekonstrukci, tak by podle jeho slov zvýšil nájem a pan Bronislav by skončil na ulici. Bydlení ve finančně dostupném bytě je při pravidelném využívání terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním lepší řešení než jejich vykořenění. Duševní onemocnění. Doufám, že mi pak předkladatel, zástupce předkladatele vysvětlí, co má tedy pan Bronislav dělat podle těch nových norem, které tady navrhují. A já se přesunu k dalšímu příběhu, o kterém jsem minule ještě nemluvil, a to je příběh paní Edity. Takže to, co se stalo, je, že to nebyla její vina, ale toho pronajímatele. Na úřadě práce jsme byli s klientkou čtyřikrát, než se povedlo doložit potřebné dokumenty o vyúčtování. Přitom stačilo, aby úřednice zvedla telefon a sama se s pronajímatelem domluvila, co konkrétně potřebují rozepsat. Mezitím si bohužel vzala půjčku od nebankovní společnosti, aby měla na nájem. Ani to ovšem nestačilo a musela požádat na Českou správu sociálního zabezpečení o kopii rozhodnutí. Dále po ní chtěli doložit i metry čtvereční bytu, jestli tam je balkon či sklep, přestože tam byli zaměstnanci úřadu práce na terénním šetření. Paní úřednice byla na prvním jednání velice nepříjemná. Po doložení všech dokladů ale nakonec klientce byla dávka přiznána a pracovnice úřadu práce změnila svůj postoj a způsob jednání. Klientka by ale nebyla schopná si s takovým přístupem některých úředníků sama dávky v žádném případě vyřídit. Úředníkům se nelíbilo vyúčtování, opět. Tak to byly za mě dva příběhy, pana Bronislava a paní Edity. Opravdu ani jeden z nich není nijaký potížista, ani jeden z nich nedělá nic špatného, snaží se žít.
Prosím, máte dvě minuty.
Původně jsem si myslel, že nebudu vystupovat, abych nezdržoval, abychom se dostali k hlasování. Proto jsme... Poznámka k svému předřečníkovi. Samozřejmě přečetl nám tady nějaký příběh, který je úplně mimo téma. Vůbec se netýká pana Bronislava. Pan Bronislav by dál žil, dostával by podporu. Ten příběh, který měl říct, se týká lidí, kteří otravují život lidem v Ústeckém kraji , otravují život lidem v Moravskoslezském kraji, jsou to paraziti, který dělají bordel ve městech. Těch se týká tento zákon! Týká se to těch milionů lidí, kteří tam s nimi musejí žít. A vy tady bojkotujete přijetí zákona, který by zpřísnil vyplácení sociálních dávek lidem, kteří porušují normy! Kteří porušují normy, dělaj bordel v noci, obtěžují společnost. A vy tady neříkáte příběh lidí z Ústeckého kraje, z Děčína, z Chomutova, z Ústí nad Labem, ze Šluknova, z Jiříkova, z Moravskoslezského kraje, z Ostravy, kde ten bordel musíme snášet! Hodnota našich nemovitostí klesá, protože žijeme s lidmi, kteří nechtějí dodržovat normy. Ten bordel, kterej se tam děje, dělají nepřizpůsobiví občané bez rozdílu jejich rasové či barvy nebo já nevím, čeho tady... Vždycky se pokrytecky schováváte za to, abyste pojmenovali, kdo ten bordel dělá. Tady kolega říkal, nejsou tam vraždy. Ale je tam bordel!
Jsou tady další dvě faktické poznámky.
Dobré dopoledne ještě jednou. To je fakt, o tom se nemusíme tady přesvědčovat. Pro mnoho z nich je to životní povolání a poslání. A dneska vnímáme, že ano, došlo k rozvoji pěstounské péče. Osobně ve svém okolí znám spoustu takovýchto rodičů a obrovským způsobem před nimi smekám. Ale narážíme tady na určité limity, které souvisí i s finančním oceněním práce pěstounů. Je důležité, aby finančně tito lidé v okamžiku, kdy jdou do pěstounské péče, se nedostávali na nějakou existenční hranu, ale aby naopak byli oceněni dostatečným způsobem. Takže proto tento návrh Pavly Golasowské, která jasným způsobem říká, jak by se měl zvýšit příspěvek na pěstounskou péči ať už pro přechodné pěstouny, nebo pro trvalé.